Návrh byl přijat.
Dále budeme hlasovat o nominacích.
Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Do rozpočtového výboru Lubomír Španěl, SPD.
Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat.
Do rozpočtového výboru Václav Votava, ČSSD.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Do výboru pro evropské záležitosti Jana Levová, SPD.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Do stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Tereza Hyťhová, SPD.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Poslední - do stálé komise pro Ústavu České republiky Lucie Šafránková, SPD.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Konstatuji, že Poslanecká sněmovna provedla změny v orgánech Poslanecké sněmovny tak, jak je navrhly poslanecké kluby. Nyní prosím, pane předsedající, o hlasování o návrhu pana předsedy Faltýnka na přerušení tohoto bodu do pátku 26. dubna 2019 do 9 hodin.
Budeme hlasovat o tomto návrhu tak, jak ho přednesl pan předseda Faltýnek. Děkuji, to je informace pro stenozáznam. Nyní došlo tedy k přerušení tohoto bodu v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny. Zahajuji projednávání bodu Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu. A s přednostním právem je přihlášen pan předseda Radim Fiala.
Děkuji za slovo.
Ano, děkuji. Vyhovuji této žádosti. Budeme pokračovat...
Já jenom prosím naše kolegyně, kolegy na jednání našeho klubu k panu předsedovi Sněmovny Vondráčkovi.
Dále byl tisk přikázán výboru pro bezpečnost. Paní zpravodajko, prosím, máte slovo.
To tam nebylo.
Tolik tedy ještě jednou z opakování toho sdělení. Děkuju. Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu a v té jako první vystoupí pan poslanec Marek Benda.
Děkuji za slovo. Já z procedurálního hlediska absolutně souhlasím s panem předsedou Stanjurou a celý klub TOP 09 bude hlasovat podle jeho požadavku. Na druhou stranu trochu mě mrzí ten naprosto suverénní tón v jeho hlase. Poslanecká sněmovna tady teď neřeší nic jiného než vnitřní problém ODS. On se sám pan poslanec Klaus do toho školského výboru nedal. On sám - a pan předseda Stanjura to řekl - on sám se tím předsedou školského výboru nezvolil. On kdyby pan předseda Stanjura řekl: nezlobte se, kolegové, my jsme naprosto nevhodného člověka nominovali do školského výboru a taky jsme ho naprosto nevhodně prosadili za předsedu školského výboru a my se teda omlouváme a prosíme vás, abyste nám pomohli tu naši chybu napravit, tak ono by se nám hlasovalo mnohem lépe.
Děkuji.
Já si jenom dovolím drobně reagovat na kolegu Stanjuru vaším prostřednictvím, jak tady deklaroval nějaké ty možnosti výběrových řízení a podobně. Já myslím, že není třeba natolik opouštět ten právní řád, který v tuto chvíli existuje.
Děkuji.
Děkuji. Protože Komunistická strana Čech a Moravy v minulosti zažila několikrát ústrky a řekl bych neústavní chování v Poslanecké sněmovně. Až teprve v roce 2002 po volbách jsme prosadili tento princip, na který se pan kolega Stanjura odvolává. Do té doby platily výbory, vítěz bere vše. To je realita.
Děkuji.
Já bych jenom vaším prostřednictvím chtěl ocenit velice střízlivé vystoupení pana Stanjury s jedinou výjimkou, a to je ten závěr, a sice zuby nehty se držení výboru.
Je to logické, není to chyba ani vlády, která dodává materiály, ale my prostě fungujeme v trošičku jiném režimu. Protože když je neprojednáme, tak Česká republika prošvihne termíny a potom tady budou stát nejrůznější poslanci, kteří to budou kritizovat, že jsme se neohradili, že jsme se neozvali.
Děkuji.
Jaká byla reakce? On byl zvolený demokratickým blokem, takže já jsem předpokládal, že znovu si teď založíte demokratický blok a v rámci demokratického bloku budete žádat odvolání pana Klause. Takže to není věc ODS. To znamená ano, nominanti demokratického bloku. Takže z toho pohledu se mi to opravdu jeví jako farizejství, že to není korektní. Ale vždycky, jestli udělám já chybu, tak se omluvím, jestli tu chybu udělá někdo jiný, pokorně ho prosím, požádej nás tady a my to zvážíme. Demokraticky. Samozřejmě všichni jsme tady někdy tlačeni k tomu, abychom rozhodovali nebo hlasovali podle svého vědomí a svědomí. Potom se začala řešit otázka vědomí a svědomí a došlo k tomu, že pan kandidát nakonec svoji kandidaturu stáhl. To znamená z mého pohledu, pokud se mi ODS neomluví, já budu korektní, vypnu se.
Nicméně ten kompenzační fond fakticky nikdy nebyl ustaven. To znamená - a ta právní úprava posléze byla od roku 2015 nahrazena kompenzací, která se vyplácí ze státního rozpočtu. Koneckonců jsou to zřejmě změny, které byly do jisté míry iniciovány samotným poskytovatelem základních služeb - Českou poštou.
Děkuji panu ministru spravedlnosti Janu Kněžínkovi za uvedení tohoto návrhu.
Pan předkladatel v zastoupení má samozřejmě pravdu, ten návrh, který momentálně řešíme, má dvě roviny. První rovina je řekněme obecně technická. A druhá rovina, která je závažnější a bude určitě diskutována a byla již diskutována, je otázka finanční. Samozřejmě, když se jedná o peníze, jedná se vždy v prvním případě o to, aby státní rozpočet ušetřil, zcela logicky. Trošku chronologie k tomu vzniku problému. V roce 2013 bylo rozhodnuto, že vznikne kompenzační fond, do kterého budou přispívat všichni poskytovatelé poštovních služeb v rámci zajištění financování podpory základních poštovních služeb pro občany. Ta myšlenka byla přijata. Ano, bylo možno již tehdy rozhodnout, že tento závazek financovat tyto ztrátové, neatraktivní, ale pro občany velice nutné služby převezme stát. Ten podíl byl postaven na rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu jako garanta, který měl garantovat ten výpočet a formu toho, kolik kdo bude přispívat. Jsou rozběhlé soudní spory o ten příspěvek. Samozřejmě ty soudní spory se stanou bezpředmětné, protože ten závazek převezme stát. Nyní k tomu základnímu návrhu těch prostředků. Jsou evidovány návrhy, hospodářský výbor se jimi zabýval, doporučuje Poslanecké sněmovně schválit sněmovní tisk 202 ve schválených změnách dle usnesení hospodářského výboru z prvního čtení. Zbytek samozřejmě v rámci klasické rozpravy.
Částečně jsme to kritizovali již v prvním čtení. Nic z toho se stejně pořádně nedozví, jsou to jenom zbytečné papíry. A to je to, co k nám bohužel prostřednictvím tohoto zákona směřuje z těch evropských směrnic. Představa toho, že v naší společnosti jsou osoby, u kterých neumím poznat, jak jsou staré, si myslím, že je naprosto naivní.
Pan poslanec Ondráček v obecné rozpravě.
Potom je poučen o získávání informací pro oběť trestného činu - další tři stránky poučení. A poučení o poskytnutí informací v trestním řízení - jeden list. To, co zmínila paní kolegyně Levová, kdy potom tlumočník v případě cizince toto musí překládat, tak mu to velmi přeji. Má určitě vyděláno na několik hodin. Přidáváte další formuláře.
Mohu otevřít obecnou rozpravu, do které mám dvě přihlášky s přednostním právem. První přihláška je prvního místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka.
A co jsou tyto ztrátové služby? Česká pošta musí jako držitel poštovní licence zajistit na celém území České republiky všeobecnou dostupnost základních služeb. Takže abychom mluvili na rovinu, pošta dostává dotace na služby, na kterých jiné firmy silně vydělávají. Pro zásilkové firmy je dnešní doba zlatý důl a ráj. Česká pošta měla loni údajně nejnižší zisk v historii, ale to je asi omyl. Po odečtení veřejných podpor bude podle mého soudu v kruté ztrátě, což je pozoruhodné. Dokáže prodělávat navzdory tomu, že nabízí za otrockou práci žebrácké mzdy a že má oproti konkurenci obrovskou výhodu - nejhustší síť poboček. No, žebráckou mzdu tam mají řadoví zaměstnanci. Naopak nejvyšší vedení se proslavilo milionovými odměnami a zlatými padáky. Samozřejmě je pošta jedním z mála míst, kde si občan užije pořádnou frontu jako za socialismu. To, že se pošta neumí s příjemcem dohodnout po telefonu na převzetí doma jako jediná z přepravních služeb, je jen malá ilustrace katastrofální neschopnosti. Česká pošta se stala trafikou a dojnou krávou pro nejrůznější parazity. Současně jsme se pak dozvěděli, jak sociálně demokratičtí ministři skrze státní firmy financovali politické neziskovky Patočky a dalších. Česká pošta má potenciál peníze státu vydělávat a živit slušný počet lidí. Ještě koncem 90. let vydělávala pošta kolem miliardy korun. Česká pošta může být zlatý důl, ale vládám v posledních deseti letech se ho podařilo zlikvidovat.
Nikoho nevidím, mohu obecnou rozpravu ukončit. Můžeme tedy pokračovat otevřením rozpravy podrobné. Prosím, pane poslanče. Ještě někdo do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu mohu tedy také ukončit. Ptám se na závěrečná slova. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji.
Velmi ve stručnosti připomenu, co je obsahem tohoto návrhu. Jedná se o implementaci požadavků směrnice Evropské unie o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení, kde implementační lhůta je 11. června tohoto roku.
Prosím, máte slovo.
Oni jsou tady odborníci a odborníci. To se prostě nezíská jenom tím, že ho tam někdo dosadí. To se získá prací. A to si nejsem jistý, jestli to teď zrovna nelikvidujeme.
Děkuji. Že má někdo odbornost a znalosti, neznamená, že má lidskost a dobrý vnitřní charakter.
Takové ty morální rozměry. Nepovažuji vás v tomto za člověka, který by to měl zhodnocovat.
Děkuji za slovo. Zákon o jednacím řádu říká, že místa v jednotlivých výborech, komisích či ostatních orgánech Poslanecké sněmovny se po volbách rozdělují mezi poslanecké kluby na základě výsledků voleb. To znamená, o počtech členů ve výborech, komisích, delegacích neexistují politické dohody, nemohou existovat politické dohody, tady se striktně naplňuje zákon. Rozdělí si resorty, rozdělí si předsedy výborů. Pak ty předsedy podle zákona potvrzuje Sněmovna jako celek. Tyto politické dohody jsme učinili. Teď se stalo to, že v této chvíli máme dva předsedy výborů. Chci říci, že dnešní plénum neřeší otázku předsedů výborů, to je jiná věc, řeší pouze naplnění zákona. Ale když už můj bývalý kolega, pan poslanec Václav Klaus, tady argumentuje tím, že on je proti politických dohodám, proti těm postům a proti těm korytům - jestli to necituji přesně, tak se omlouvám, není v tom úmysl -, tak chci říct, že to místo získal díky politickým dohodám. Ta debata není, nebyla a nebude z naší strany ohledně odbornosti Václava Klause. O tom ta debata prostě není. To je normální, budeme, nebo už jsme političtí soupeři. A vznikaly strany, které vznikly odštěpením z ODS. Unie svobody, kdo si dneska vzpomene? Významná část tehdejších poslanců ODS se rozhodla, svobodně odešla. To se prostě stává. Ale když už tak s despektem mluvíme o těch funkcích v Poslanecké sněmovně, že to je výsledek nějakých špinavých politických dohod nebo koryt, tak pak se divím, že ten, kdo o tom takhle mluví, se toho koryta drží zuby nehty.
Děkuji.
Mně se velmi líbilo, co řekl pan Kobza, že ne každý je ajťák, ale to je přesně ono. Ne každý musí být ajťák na to, aby používal mobilní telefon. A také to dobře nedopadlo. To znamená, s tím systémem nejsme schopni nic rozumného dělat. A na to tu včera upozorňoval pan předseda Stanjura. Vy uděláte informační systém, který sbírá každou minutu tisíce údajů, a zároveň z těch údajů nečerpáte, neumíte s nimi pracovat? Neumíte je třeba využít právě ve prospěch těch malých, aby se dařilo té páteři ekonomiky - malým a středním podnikům? Ne, to zcela ignorujete. Pro vás je to prostě jenom šikanózní, jenom nástroj, jak šikanovat ty malé, aby se ti velcí měli dobře. A jak se staráte o to, že když tento princip rozšiřujete, tak nebudete v pasti? Sama jste si tady na to opakovaně při svých proslovech stěžovala, ale výsledek nevidíme!
Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, páni ministři. Děkuji panu kolegu Profantovi. To je poslední přihlášený v obecné rozpravě. Nikoho dalšího do...
Vážené kolegyně, vážení kolegové, padla tady celá řada pozměňovacích návrhů.
Ptám se na závěrečná slova. Ještě stoupá počet přihlášených. Já gonguji. Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Můžeme tedy pokračovat, a proto zahajuji rozpravu podrobnou. Máme tady deset přihlášených. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se přihlásím nyní ke svým pozměňovacím návrhům, které jsem načetl.
Dámy a pánové, ještě jedna faktická poznámka, pana poslance Plzáka.